Takže určitě diskusi uvítám.
Paní poslankyně má zájem ještě o doplňující otázky, takže prosím.
Ono totiž potom byste mohl reagovat na naše výtky, protože vy jste zmínil, že České dráhy, to je běh na dlouhou trať. Teprve poté se objevily ty informace od zpravodajských služeb, které samozřejmě nezpochybňuji.
Končím dnešní jednací den a budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno body z bloku třetích čtení.
To znamená, není to tak, že by ty peníze šly pouze z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Protože pokud na Ministerstvu zdravotnictví tedy se ten objem snížil, tak naopak na Úřadu vlády se o 30 milionů korun meziročně navýšil. Na druhou stranu přiznávám, že to řešíme. Na měsíc červenec je naplánováno jednání v této záležitosti.
Děkuji za tu podrobnou odpověď, nicméně jsme zkrátka svědky toho, že v minulém roce právě díky zájmu pana premiéra byly ty preventivní a komunitní služby posíleny. Není to o tom, že by tam bylo mimořádné financování. Jde o to, že se zasanovala oblast, která je dlouhodobě obrovsky podfinancovaná. A právě je to o tom, že to je ta prevence. A právě proto se domnívám, že je naprosto nezbytné, abyste velmi pečlivě naslouchali tomu, co na tom jednání bude zaznívat.
To znamená, je tady několik resortů, které poskytují dotace na protidrogovou politiku v rámci České republiky, a to si myslím, že není úplně systémové.
Dobrý den, děkuji pěkně. Chci se zeptat, jestli to znamenalo vyrovnaný rozpočet jenom pro tento rok a pro následující roky již nikoliv, přestože v nich zažíváme rekordně nízkou nezaměstnanost a poměrně slušný růst.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ano, první návrh rozpočtu jsem předložila teď do konce dubna se 40miliardovým deficitem, tak jak schválila ve střednědobých plánech tato Poslanecká sněmovna. Vy jste tady smíchal dohromady několik různých věcí. Citát pana premiéra z roku 2011, který koluje různě po sítích. Každopádně máme plán, máme výsledek, víte, že už po několikátý rok se ten výsledek míjí s plánem. Teď mám velice krátký čas na to, abych je vysvětlila. Samozřejmě ráda je vysvětlím znovu. Ale díky tomuto rozpočtu, který je základním politickým nástrojem této vlády, současně realizujeme velice důležité priority. A to bych chtěla, aby se na to nezapomínalo. A chtěla bych říct, že pořád nevytrhávejme jenom státní rozpočet. Všímejme si hlavně základních věcí, které sleduje Evropská komise, a to jsou veřejné finance i v příštím roce podle konvergenčního programu. Já bych chtěla říct, že my v plánovaném rozpočtu, mám tady spoustu čísel, nebudu mít asi čas, abych je tady sdělila, ale chtěla bych říct, že realizujeme především to, že opětovně navyšujeme průměrný důchod o částku 900 korun. Také jste mladý, tak to určitě chápete.
Vy sám, pane ministře, jste se k tomu již několikrát v médiích i v tomto duchu také vyjadřoval. Ale právě před dvěma týdny se ke kauze vyjadřoval i pan náměstek Prymula, tuším, že to bylo v DVTV a Televizi Seznam, a právě tam označil původní reportáž České televize za tendenční a konstatoval, že pracovníci ORL zasáhli adekvátně, což je například v rozporu s tvrzením soudního znalce, který jasně říká, že problém je v organizaci nemocnice, tedy že pacient v akutním stavu musel někam jít, v tomto případě na ambulanci, která navíc byla zavřená, namísto toho, aby byl převezen přímo na ARO. Proč to vše zmiňuji? Zda byla tato kauza prošetřena s nějakým jasným výsledkem a jaká systémová opatření nemocnice po takto alarmujících případech obecně přijímá?
Není to možné, samozřejmě jsou nějaká pravidla.
Tady to paní ministryni ukážu, ať na to dobře vidí.
Tehdejší děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Končelík na kritický postoj České televize k analýze reagoval dopisem managementu České televize, který nebyl nikde zveřejněn. Ptejme se proč. Asi nebyl o něj veřejnoprávní zájem, na rozdíl od kritického materiálu zpracovaného samotnou Českou televizí a oponentními odborníky nyní obhajovaného TOP 09 a některými dalšími subjekty. Část z nich poslala televize špatnému adresátovi. A jestli mně nevěříte, doporučuji navštívit internetový server Hlídač státu, který všechny smlouvy České televize mapuje. Naopak pod parlamentní kontrolou být musí. Nepatří totiž ani zaměstnancům, ani rozličným nátlakovým skupinám, často naroubovaným na televizní penězovody.
Paní poslankyně Lenka Kozlová se omlouvá mezi 14.30 a 18 hodin z rodinných důvodů. Já tedy přerušuji tento bod, přerušuji jednání této schůze.
Jedna omluva přišla nyní. Pan poslanec Stanislav Grospič se omlouvá z dnešního dne z rodinných důvodů. Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Tak já bych se k jedné osobě rád vyjádřil. To je sice samozřejmě statečné, pak když se do té volební bitvy ten člověk postaví, ale k tomu ještě zatím nedošlo.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák.
Zareaguji na předřečníka. On asi narážel na toho youtubera zvaného Kovy, jestli se nemýlím, kterého navrhuje kolega Martínek. Mě by zajímalo, kdo je těch 16 před ním u nás tedy, jestli byste mi to mohl říct, vyhlášených magazínem Forbes. To je jedna věc.
Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou.
Nemám na mysli, že budu oceňovat někoho, kdo má nejvyšší dosah, jenom kvůli tomu, že třeba má videa ohledně krkání nebo něčeho podobného.
Pokračujeme ve faktických poznámkách.
Dobrý den, dámy a pánové. Já si myslím, že teď zazněla poměrně zajímavá informace ze strany předkladatelů návrhu ze strany pirátské, protože byla to strana pirátská, která tady navodila situaci, kdy aktivní politik se zřekl své nominace na státní vyznamenání. Já vás žádám, abyste stáhli návrhy na státní vyznamenání politických aktivistů. Politických aktivistů, kteří teď byli jednoznačně jako političtí aktivisté jedním vaším poslancem označeni. Jsou to lidé, kteří jsou aktivní politicky a neměli by být oceňováni státním vyznamenáním do té doby, dokud jsou politicky aktivní. Přesně podle vašeho principu.
O nějakém nasazování života tam nezbytně nic není. Oproti tomu za hrdinství v boji a za nasazení vlastního života k záchraně jiných lidských životů nebo značných materiálních hodnot slouží medaile Za hrdinství. Tak abychom si když tak uvědomili, kam patří které činy, co se ocenění týče.
Prosím, máte slovo.
Já jsem v té době tam působil několikrát jako reportér, jako válečný rozhlasový reportér.
Je to můj oblíbený generál. Ve své době budil obrovské kontroverze, zvlášť s postupem Francie vůči bývalých koloniím a dalším. Postavil kontroverzně armádu Francie proti francouzskému lidu do kontroverze. A jeho historická role byla zhodnocena až po jeho smrti. Čili ten příklad nebyl dobře zvolen.
Já tedy obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečné slovo.
Já bych si dovolil jenom trochu shrnout tu rozpravu. A pak samozřejmě je zde ta otázka pana kolegy Maška.
Děkuji.
Takže to je tolik. Takže doufám, že není nutné, abych je teď podrobně četl.
Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Táži se na závěrečné slovo. Nemáte zájem. Tak. Já zagonguji, abychom přivolali poslance do poslaneckého sálu. Radši jsem zagongoval čtyřikrát po včerejší zkušenosti, aby všichni slyšeli.
Takže nejdříve jsou návrhy na propůjčení Řádu bílého lva ve vojenské skupině. Josef Ocelka, III. třída, in memoriam. Děkuji. Děkuji.
Návrh byl zamítnut. Prosím.
Děkuji.
Hlasování číslo 1005, přihlášeno 142 poslanců, pro 139, proti žádný. Prosím.
Děkuji.
Prosím.
Děkuji. Děkuji.
To by samozřejmě bylo podmíněno závazkem, o kterém ta úprava přímo explicitně hovoří. Protože dostupnost připojení rychlým internetem je tam jednou z důležitých podmínek a jednou z významných pomocí i ze strany státu. Proto tedy tento drobný pozměňovací návrh, který by takovou cestu usnadnil a který by ale zároveň, a to je důležité, nezatížil novou odpovědností nebo novou povinností samotné vlastníky komunikací tak, aby nedocházelo k rozvoji sítí na úkor jejich vlastních pozemků a na úkor jejich vlastních silničních těles. Tolik velmi stručné představení pozměňovacího návrhu, který potom v podrobné rozpravě načtu.
To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se v obecné rozpravě někdo ještě hlásí. Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně - není tomu tak. Paní zpravodajka - také ne. Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Milan Feranec. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji.
Nyní tedy, pane poslanče, máte slovo.
Já se, jak jsem avizoval, hlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2910, to je ono zjednodušení administrativních úkonů pro držitele průkazů tělesně postižených. Předpokládám, že toto bude diskutováno jak na hospodářském výboru, tak potom ve třetím čtení.
Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Nám se bohužel během dopoledne nepodařilo vložit do systému, takže já načtu svůj pozměňující návrh přímo tady tak, jak ho podávám. Pokud se dálniční síť opraví, tak samozřejmě v roce 2021 už se bude moci dálniční známka normálně kupovat. Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně, paní zpravodajka - není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, členové vlády, je mým úkolem, abych vás tady uvedl do návrhu na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. V tomto roce bylo návrhů poněkud více než v roce minulém. Nevidím důvod, abych vás tady v obecné rozpravě více zdržoval. Pokud si bude někdo přát obhájit svůj návrh nebo ho probrat podrobněji v rozpravě, tak je k tomu samozřejmě prostor. Jinak myslím, že ten návrh je k dispozici k prostudování, takže já už nebudu dále zdržovat.
Poté eviduji přihlášku pana kolegy Munzara, jestli tomu dobře rozumím.
Já mám jednu prosbu. Děkuji.
Čili po skončení všeobecné rozpravy před hlasováním. V tom případě mohu dát slovo panu kolegovi Vojtěchu Munzarovi, protože požadavek na přestávku klubu hnutí ANO je po skončení všeobecné rozpravy. Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar. Ještě než mu udělím slovo, znovu požádám sněmovnu o klid!
Děkuji, pane předsedající. Proto se chci držet právě pouze otázky odpuštění či zvýhodnění plateb za používání dálnic. A k tomu bude směřovat potom i pozměňovací návrh, který vám představím. A rozhodně si nemyslím, že tato marginální úspora je nějakým motivačním nástrojem pro konečné spotřebitele, aby se na trhu s vozidly nějak jinak rozhodovali. Kvůli pár stovkám za rok si skutečně nikdo nekoupí elektromobil za milion korun. V tom to skutečně není. Místo toho, aby se Ministerstvo dopravy soustředilo na snižování emisí, tak se soustředí na konkrétní technologii návrhu zákona. Já vám to hned vysvětlím. V takovém případě auto dostane zelenou značku a dálniční známku majitel neplatí. Tady se to váže na emisní limit. Ale u snížení ceny dálniční známky šlo Ministerstvo dopravy úplně jinou cestou. Místo toho, aby vázalo snížení ceny na úsporu emisí, tedy vybralo si nějakou hranici a snažilo se o technologickou neutralitu, tak si vybralo jednu konkrétní technologii.
Já vám rozumím, pane poslanče. A znovu požádám sněmovnu o klid. A teď to začnu brát asi odleva doprava, nebo doprava doleva, včetně středu, aby vás kolegové nechali v klidu hovořit. Prosím.
Dámy a pánové, ono je to opravdu důležité, co může způsobit taková jedna věta v novele zákona. A v tomto já s panem premiérem souhlasím a doufám, že stejně mluví jak tady u nás ve Sněmovně, tak i v Bruselu. Ale na druhou stranu vláda předkládá návrh, ve kterém dělá to samé, co kritizuje. Preferuje pouze jednu konkrétní technologii. A zatím vidím snahu spíše určitých výrobců alternativních technologií a možná dodavatele plynů a zdrojů o spíše marketingový, nástroj jak svoji technologii zdůraznit a PR podpořit. Mě mrzí, že tady není pan ministr dopravy dnes, protože paní ministryně se na to ptát nebudu, proč Ministerstvo dopravy vybralo konkrétní technologii. Ale Národní akční plán čisté mobility, na který se odkazuje Ministerstvo dopravy, jasně definuje, že klíčovým principem by měl být princip technologické neutrality, a to ve smyslu nezacílení podpory ze strany veřejného sektoru pouze na jeden druh alternativních paliv. Můj pozměňovací návrh má tři varianty. Vozidla LPG jsou dnes nejrozšířenějším typem alternativních paliv a na rozdíl od těch nejmodernějších cenově dostupným pro široké vrstvy obyvatelstva a také s dostupnou infrastrukturou. O různých subvencích a zvýhodnění pro vozidla s těmi nejnovějšími technologiemi se mezi lidmi říká, že jsou to zvýhodnění pro bohaté, ale LPG je cenově dostupné a široce využívané. V takovém případě by se zvýhodnila všechna vozidla, která přispívají ke snížení emisí. Já se v této volbě kloním ke snižování emisí. A konečně třetí varianta. Je to prosté. Než zvýhodnit jednu technologii na úkor ostatních a vytvářet tak principiálně nerovný přístup, tak je správnější a spravedlivější zvýhodnění zrušit.
Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi za vystoupení. Pokračujeme v obecné rozpravě vystoupením pana poslance Martina Kupky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V současné době je situace taková, že pokud vlastník sítě neboli vedení, jak o tom hovoří zákon, chce položit, protože jinou možnost třeba nemá, svoje optické vlákno nebo svoje elektrické vedení do pomocného silničního tělesa nebo právě do dělicího pásu, tak musí prokázat, že jakákoliv jiná alternativa by byla nepřiměřeně finančně nákladná. Pro rozvoj zejména sítí nové generace je ale taková možnost velice důležitá pro to, aby bylo možné snáz dovést rychlý internet do vzdálených oblastí České republiky.
Ano, TOP 09 a některým dalším se v analýze skutečně šláplo na kuří oko. Na vypracování této analýzy byl nasazen široký tým. Hlavním řešitelem byl doktor Jan Křeček, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Statistické zpracování dat zabezpečoval pan Ondřej Dvouletý z Vysoké školy ekonomické. Dále se podíleli: Jan Jirák, Petra Mílková a další pracovníci a studenti Fakulty sociálních věd.
Pravdou je, že já ani tady na svém místě neslyším přesně, o čem hovoří pan poslanec Valenta. Takže já vás chci ještě jednou požádat o klid, jestli mě slyšíte. Dívám se doleva, doprava.
"Analýza naopak zaznamenala trvalé znevýhodňování Komunistické strany Čech a Moravy, některých dalších nevládních parlamentních a všech neparlamentních stran." V případě Českého rozhlasu byly závěry obdobné. Ten však spíše výsledky analýzy přijal a zamyslel se nad nimi. A právě v okamžiku zveřejnění tohoto objektivně změřeného výsledku byl nastartován odpor TOP 09 a některých dalších, konkrétně těch, kterým současný neakceptovatelný stav netransparence, neobjektivity a především nerovného přístupu k politickým subjektům v oblasti zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize vyhovuje. Ale vraťme se k tvrzení paní kolegyně, že existuje dokument, který výsledky analýzy vyvrací. V rámci prezentace závěrů analýzy pak autoři publikovali celou řadu z kontextu vytržených, tendenčních, nedostatečně obhájených a někdy až lživých tvrzení. Autoři analýzy by z výše uvedených důvodů měli mít zájem na přehodnocení způsobu vypracování a prezentace předmětné analýzy. Pro zachování vlastního dobrého vědeckého jména by měli posoudit, zda není namístě omluva České televizi a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání." Slyšíte dobře. V konfrontaci postoje České televize a výzkumného pracoviště CEMES můžeme dovodit, že možná došlo k rozporu v meritu posuzování. Nicméně výsledky výzkumu zůstávají relevantní. Doplňuji, že právě takovou analýzu si objednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží na jeho naplňování. Dodržování zákona o České televizi kontroluje Rada České televize.